Toto snížení bylo provedeno v plánovaných výdajích v oblasti provozních výdajů a také výdajů na opravy a údržbu v souhrnné výši 3 miliardy korun. Jsem si zcela vědom toho, že předložený střednědobý návrh neodráží realitu potřeb jednotlivých investorů ve vztahu k současnému tempu výstavby, proto je ve střednědobém výhledu na roky 2023 a 2024 zřízena společná globální položka pro státní investory ŘSD a Správa železnic, ve které jsou alokovány finanční prostředky pro zajištění postupného financování jmenovitých investičních akcí. Pro roky 2023 a 2024 bude nutné vyřešit v návaznosti na vývoj státního rozpočtu financování realizace investičních akcí. Jsme si toho dobře vědomi. Jsme si vědomi toho, že trend nárůstu připravenosti zásadních staveb sebou nese i nárůst finančních potřeb na realizaci těchto staveb. Do budoucna bychom rádi v této oblasti přinesli reálný výhled, reálné číslo, které bude odrážet nejenom to, co se už staví, ale zároveň to, co se stavět plánuje.
Hlásí se pan předseda Výborný.
Ještě než začne ten hlasovací maraton, tak bych rád informoval o dohodě všech předsedů klubů a požádal o to, aby hlasování o návrhu zákona o státním rozpočtu proběhlo jako celek, a to i po 13. hodině až do hlasování závěrečného o návrhu zákona jako celku.
Poprosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy, o kterých budeme hlasovat.
Myslím, že to jeho znění bylo jasné, projevila se tam ta matematická chyba, a zároveň pan poslanec Volný navrhl, aby v případě, že projde návrh A4, už se dál o jeho návrhu nehlasovalo.
Návrh byl zamítnut.
Nyní budeme hlasovat o návrzích rozpočtového výboru. Vy máte k dispozici přílohu 2.A, zde jsou čtyři návrhy rozpočtového výboru. Já budu vždycky postupovat tak, že přečtu pořadové číslo, je to to pořadové číslo, které je v prvním levém sloupci, potom budu identifikovat u poslaneckých návrhů, kdo byl navrhovatel, a zmíním i příslušné kapitoly.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, aby stiskl tlačítko a zvedl ruku. Zahajuji hlasování. Souhlas. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro návrh, aby stiskl tlačítko a zvedl ruku. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, aby stiskl tlačítko a zdvihl ruku. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh, aby stiskl tlačítko a zdvihl ruku.
Děkuji.
Škrcení výdajů totiž nedává ekonomický smysl a bude pro lidi velmi bolestivé. Ano, usilujeme o smazání minimálně těch nejkřiklavějších škrtů. Za kulturu chci, aby se do rozpočtu vrátilo celkem alespoň 900 milionů korun. Prostřednictvím pozměňovacích návrhů požaduji navíc oproti představě vlády zejména 350 milionů korun na program péče o kulturní národní památky, 150 milionů korun na program na záchranu a obnovu kulturních památek, 200 milionů korun pro profesionální divadla a symfonické orchestry, 50 milionů korun na provoz příspěvkových organizací a 80 milionů korun na vybavení regionálních kulturních zařízení. Bez toho bude kultura zmírat a lidé, kteří v ní pracují, budou třít bídu nebo budou odcházet. Nebude se investovat do důležitých kulturních stánků. Nová scéna Národního divadla nebude zrekonstruovaná. Země, která šidí kulturu, šidí sama sebe. Rozpočet není ani protiinflační, ani prorůstový. Je pozérský a nelítostný vůči lidem. Za dveřmi je nejhorší ekonomický strašák, jaký existuje, stagflace, tedy kombinace růstu cen, nulového růstu mezd a vysoké nezaměstnanosti. Pro občany i stát velmi drahá a bolestivá kombinace. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budu mluvit bez ohledu na svou politickou příslušnost, neboť předem chci zdůraznit, že sbírat politické body v současné bezpečnostní krizi, která stírá rozdíly mezi koalicí a opozicí, bych považoval za nevhodné. Chci zdůraznit, že nejen u nás, ale v celé Evropské unii byly obranné rozpočty dlouhodobě obětovány a je nutné je stabilizovat a navyšovat. V tomto ohledu jsme zde ve Sněmovně na pomyslné jedné lodi. Prosím, využijme toho a navyšme armádní rozpočet.
Pan ministr průmyslu tu není, možná by se taky něco naučil. Vy neslyšíte, co byste měli dělat. Co dělají Němci? No, nakupují plyn! A proč už dávno jste nerozhodli, aby Švagr ze Státních hmotných rezerv začal nakupovat plyn? No Unipetrol, ČEPRO a tihle obchodníci. Lidi nedostanou nic. Takže měli byste nakoupit plyn. Měli byste, ano, to je strategické, plyn je topení. Takže já vás znovu žádám, abyste přes vaši dceřinou společnost Prisko prodloužili těžbu v OKD z roku 2022 na rok 2025, vytěžili dodatečných 6 milionů uhlí, pomůže to celému regionu. Dneska ten, kdo má uhlí, vydělává těžké prachy, těžké prachy! Tak zkuste to prodloužit těm lidem, aby nebyli ve stresu. A je otázka samozřejmě, kde to skončí, jestli ty řetězce zase všechny přetlačí. Takže bylo by dobré, a my jsme připraveni vám poradit, jakým způsobem pomoci našim lidem. Tak proč ty peníze, které lidi si zaplatí, proč jim to nechcete vrátit? Zasedáme stále, rozhodujeme! Rozhodujeme. A já vám za to děkuji.
Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, dostáváme se ke třetímu čtení zákona o státním rozpočtu v bezprecedentní situaci, a to ze dvou důvodů. Jednak diskutujeme zákon o státním rozpočtu v historicky nejdelším rozpočtovém provizoriu České republiky a současně Poslanecká sněmovna snad nikdy ještě nejednala o státním rozpočtu, který by byl tak odtržený od reality, jako je tomu právě dnes. Jistě že za to z velké části může současná krize, to nikdo nepopírá a vládě samozřejmě ani nevyčítá. Ale je tu celá řada oblastí, na které jsme upozorňovali mnohem dřív a které tu byly před tou strašnou válkou, ale ani ty návrh rozpočtu nezohlednil. Škrty ve státním rozpočtu, které nyní budu jmenovat, jdou plně na vrub této vlády a pan ministr financí nese za ně - a on to určitě ví - plnou odpovědnost.
Pouze pro úplnost, abych citoval, co se týká jednacího řádu. Oceňuji vstřícnost opozice, každopádně v tento moment se nechci zapojovat do diskuse, protože řídím Sněmovnu. Pardon, omlouvám se, přehlédl jsem faktickou poznámku pana poslance Skopečka.
Děkuji pěkně.
Jenom krátce reakce na svého ctěného kolegu pana Skopečka. Myslím, že teď už každý vidí, že to absolutně neplatí.
Bohužel musím konstatovat, že kolega prostřednictvím pana předsedajícího nemá pravdu.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku paní poslankyně Jany Pastuchové. Prosím, paní poslankyně.
Já bych vás opravdu poprosila, naši poslanci, naše stínová vláda vystupují ke svým pozměňovacím návrhům, které předložili, jednou. Vy jste vystoupil čtyřikrát.
Nyní tedy vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Patrik Nacher.
To je úplně to samé vytržení z kontextu. Je potřeba to vnímat v nějakém kontextu. Vezmu jednu věc, jednu výseč, na všechno ostatní se vykašlu a řeknu, je to kvůli tomu. Tak jenom aby to bylo úplně jasné.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Přihlaste se všichni identifikačními kartami. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut.
Číslo 75, skupina poslanců: Juchelka, Hendrych, Pastuchová, Babišová, Dražilová, Hanzlíková, Oulehlová.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Nezpochybňujete hlasování, děkuji. Ano, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Já vám přednesu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2022 podle sněmovního tisku 144, ve znění schválených pozměňovacích návrhů podle příloh 1 a 2 tohoto usnesení."
Já si dovolím opravit, pane předsedající.
Ano. Takže opravuji poslední větu, bude jenom podle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. Je všem jasné, o čem budeme hlasovat. Já tedy zahajuji hlasování o tomto návrhu. V hlasování číslo 92 bylo přihlášeno 186 poslanců...
Stejně tak současná vláda škrtala, a tady opravdu to vnímám jako červený hadr, výdaje v kapitole Ministerstva zdravotnictví z původních 24 miliard, které předložila v rozpočtu naše vláda, až na 18 miliard. Dnes vám určitě běhá mráz po zádech, když jste si konečně uvědomili, že tyto škrty nás mohou brzy přijít velmi draho. Toto všechno jsou škrty, které jste dělali s plným vědomím toho, že ohlodáváte státní rozpočet až na kost, a že v případě, že nastane jakákoliv nečekaná situace, ať už v podobě návratu pandemie, či něčeho podobného, nebudete schopni operativně reagovat. Jenom pár stovek kilometrů od nás vypukla válka. Naší povinností je humanitárně pomoci Ukrajině, současně však čelíme statisícům migrujících utečenců z Ukrajiny, což samozřejmě těm musíme také pomoci. Uznávám, že například s rostoucími cenami pohonných hmot jste počítat nemohli, ale ceny energií rostly už dávno předtím. Z toho 300 milionů korun na humanitární pomoc, 2,5 miliardy na řešení nastalé situace v České republice skutečně stačit nebude, a vy to dobře víte. Ale obávám se, že i toto je optimistický odhad. Resort školství samozřejmě z logiky věci nemůže být připraven na desetitisíce nových neplnoletých dětí a žáků, o které se budeme muset postarat. Ale i tato kapitola bude muset být výrazně navýšena. Při pohledu na tu nastalou situaci mi přijde také docela rozumné více investovat do resortu obrany. Od nikoho z našich poslanců jste nikdy nemohli slyšet, a ani nikdy neuslyšíte, abyste omezili podporu Ukrajině. To, co my říkáme, je, že vláda musí být schopna zvládat obě věci současně - pomáhat Ukrajině a pomáhat našim lidem, kterým se enormní rychlostí zvyšují náklady na život. Nyní, prosím, mi dovolte, abych se vrátila k výdajům za státní pojištěnce. Systém veřejného zdravotního pojištění byl v deficitu kvůli zdravotnické krizi dva roky. Minulý rok byla výška tohoto deficitu 13 miliard korun. Já jsem vás již u prvního čtení upozorňovala, že krácení příspěvku na státní pojištěnce je v období stále hrozící pandemie hazardem se stále křehkou zdravotnickou situací v republice. My jsme se ocitli v situaci, kdy k nám přichází tisíce migrantů denně, a vaše vláda deklaruje, že se stanou státními pojištěnci. Otázkou tedy je, kde na to systém veřejného zdravotní pojištění vezme finanční prostředky. Celá tato situace bude vést k decimaci základního fondu zdravotních pojišťoven a vysoce pravděpodobně také fondu rezervního a provozního. Naše vláda narovnala podmínky ve zdravotnictví tím, že po vás zděděné podfinancované odvětví srovnala s úrovní, která je běžná ve vyspělých zemích. Díky tomu naši občané dostanou kvalitní zdravotní péči. Zlepšili jsme stav a hospodaření nemocnic. Taktéž jsme zvýšili platy ve zdravotnictví. Opět šetříme na zdravotnické starostlivosti. Celé špatně! Jednak v době rekordního zdražování deklaruje, že výdaje státního rozpočtu na teplo, plyn nebo elektrickou energii, v době dynamického růstu cen vyššího, než s jakým kalkulovalo Ministerstvo financí před pár měsíci. To jsem zvědavá, jak to celé dopadne, zdali se vám opravdu podaří ušetřit na energiích, teple nebo na plynu v aktuální době. To, co mě však trápí ještě více než vaše pofiderní odhady, je to, že rekordní nárůst těchto cen vůbec neřešíte vzhledem k občanům této republiky. Polsko, Belgie, Španělsko, Bulharsko, Rakousko, Velká Británie, Francie, Nizozemí, Norsko, Maďarsko, Slovensko a řada dalších zemí dělá opatření vyvažující aktuální dramatický nárůst cen, pouze vláda České republiky to slepě přehlíží a ignoruje. A přitom má v důsledku inflace minimálně o 62 miliard korun více a já si troufnu říct, že to možná bude ještě víc vzhledem k tomu, jak roste inflace. To, co tato vláda včera předvedla při řešení vysokých cen pohonných hmot, je doslova výsměch všem lidem. To je jediný zdroj, pár jednotek miliard, které má okamžitě k dispozici. Musí zprocesovat covidové programy, které zatím jsou pořád jenom slíbeny, musí narovnat oblast sociálních služeb. Byť byl v opozici, tak bojoval... Omlouvám se vám, prostřednictvím paní místopředsedkyně, pane poslanče. Teď mlčíte. Znova opakuji, nebude to stačit. Nebudeme blokovat rozpočet, umožníme jeho přijetí, protože by to brzdilo vládu a ekonomiku této země a vůbec všechny.
Nyní prosím pana zpravodaje, aby uvedl návrhy doprovodných usnesení, o kterých také budeme hlasovat.
Ještě bychom měli prohlasovat doprovodná usnesení, která vznesl pan poslanec Žáček.
Ještě tady máme avizováno - paní poslankyně zřejmě k hlasování.
Děkuji. Moc se omlouvám. Zpochybňuji hlasování.
Zpochybňujete hlasování.
Naprosto respektuji tu první námitku. Jenom k té druhé námitce - poprosil bych, nemůžeme říkat "zmáčkla jsem špatně tlačítko". Nesmí vůle odpovídat tomu, jak jsem chtěl hlasovat, ale nemůžeme tady říkat "zmáčkla jsem špatně tlačítko", o to poprosím.
My tedy budeme opakovat hlasování. Zaznamenal jsem žádost o odhlášení, tak vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili identifikačními kartami. Myslím, že není třeba opakovat celý návrh usnesení. Víme, o čem budeme hlasovat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona o státním rozpočtu vyslovili souhlas. Nyní se, pane zpravodaji, dostaneme k těm doprovodným usnesením a já vás prosím ještě jednou, abyste nás seznámil s procedurou, jak je budeme přijímat.
Je to podle toho postupu, jaký jsme dodržovali dnes po celý den.
Ano, děkuji. Je proti tomuto postupu nějaká námitka? Kdo je pro tento návrh usnesení? Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je pro tento návrh usnesení? Mám tady přihlášku s přednostním právem.
Klub hnutí ANO, největší opoziční klub, dodržel, co slíbil, neblokovali jsme rozpočet. Rozpočet prošel, myslíme si, že je lepší špatný rozpočet než žádný rozpočet.
Děkuji paní předsedkyni. Paní ministryně obrany Černochová.
Já myslím, že jsme všichni slyšeli, kolegové, kolegyně, co tady říkal pan ministr financí Stanjura.
Ještě se někdo hlásí s přednostním právem?
Vláda v koaliční dohodě a programovém prohlášení slibovala valorizaci nebo pravidelné zvýšení plateb za státní pojištěnce. Podle nedávného vyjádření pana ministra Válka bude ve druhém roce vlády, tedy v roce 2023, platba za státní pojištěnce maximálně na současné úrovni.
Omlouvám se, ale stejně jako vás, tak i ostatní kolegy povedu k tomu, aby byl respektován jednací řád, protože třetí čtení státního rozpočtu nemá suplovat druhé čtení státního rozpočtu. Prosím, pokračujte, ale v souladu s jednacím řádem. Já vám děkuji, pane poslanče, za respektování jednacího řádu.
Jakkoliv jde o nejdůležitější zákon roku, my jsme ve třetím čtení. Myslím si, že to jde docela rychle. Na konkrétních příkladech těch pozměňovacích návrhů ukážu, že ten rozpočet za mě odpovědný není a není ani protiinflační. Použil bych slova zbytečnost, upjatost, nespravedlnost, nepravdivost, válcování a nevyužití času a kapacit.
Prosím, pokračujte.
V rozpočtu Ministerstva spravedlnosti to není.